A za to si ho já vážím. Předseda ODS Petr Fiala to řekl dokonce i v jednom médiu, na internetu, na Facebooku. Předseda našeho hnutí se nenechal otrávit, tak bylo potřeba vytáhnout nějaký těžší kalibr. Ano, striktním dodržováním sice zpackaného, ale platného zákona se měl podle pana premiéra Andrej Babiš dopustit daňového úniku. Babiš ojebal stát, napsal premiér na Facebook, když mu to doporučili jeho poradci. A já jsem celou dobu žil vlastně v domnění, když jsme ten bod projednávali, že se jedná o daňové podvody bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Tehdy dali poslanci, my všichni, já tedy ne, většina z vás, Andreji Babišovi ultimátum do neděle 30. dubna, aby vysvětlil nevysvětlitelné. Aby vysvětlil nevysvětlitelné. Já říkám v závorce zpackaného, ale to zpackal někdo jiný. Navíc poslanci zaútočili na daňovou správu, že prý nekoná, zase, tradičně bez konkrétních důkazů. Premiér ještě přiložil pod kotel, když 21. dubna prohlásil - cituji: "Je tu podezření na daňové úniky v řádu stovek milionů korun." Andrej Babiš ve stanoveném datu na všechny otázky odpověděl, ale premiérovi se odpověď nezdála. Nevyčetl ale nic konkrétního. Ale možná jsem to přeslechl. Komedie sociální demokracie a jejího předsedy. Místo toho, aby pan premiér svolal koaliční jednání a problémy si s koaličními partnery vyříkal z očí do očí, tak jak to bylo třeba dneska ráno, bohužel pozdě, tak raději přes média vyzýval svého kolegu vicepremiéra, aby odstoupil. Bylo to jeho rozhodnutí, které sice s nikým nekonzultoval, ale bylo to rozhodnutí premiéra. Co čert nechtěl, ten samý den se objevil důvod, proč se tu dnes vlastně scházíme. Následně ale už nikdo nechtěl řešit, co se odehrálo na Ministerstvu školství a v jiných sportovních organizacích, ale to, co říká pan Babiš na těchto ilegálně pořízených nahrávkách. To je geniálně jednoduché.
Za sebe a věřím, že i za své kolegy z ANO, říkám, že vítáme debatu. Podávejme férové argumenty. Bavme se o věcech. Dejme usnesení, která budeme diskutovat. Na jednoho člověka, abychom možná zakryli velkou spoustu problémů jiných a dalších.
A váš příspěvek vyvolal několik reakcí ve formě faktických poznámek. Připraví se pan poslanec Marek Benda.
Ale my nevíme, kde se ty odposlechy vzaly. A žádný soudce, který to povoluje, vám to dneska vykládat nebude. Nevíme to. A mohlo to být úplně stejné jako vámi chránění chlapci z Olomouce. Já si také myslím, že jsou spíše pořízeny nelegálně. Ale s jistotou to prostě v žádném případě říkat nemůžeme. Pokud jde... Já si pamatuji - já tedy nikdy. A to nejhorší, a to opravdu je závažná věc, jedna z těch věcí byla kauza Beretta. A teď tu je závažné podezření, že to dost možná nebylo pouze - tam se to prokázalo - od chlapců z Olomouce, jak já jim s láskou a péčí říkám, ale že to dokonce mohli přes pana Babiše.
Prosím.
Takže do 21 hodin můžeme jednat v klidu. Abychom se usnesli, že můžeme jednat i po 21. hodině až do 24 hodin.
Já vám děkuji. Už jsem tedy během vašeho požadavku přivolal naše kolegy z předsálí. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Budeme tedy v jednání pokračovat i po 21. hodině. Nyní, nevím, jestli to není jenom omyl - paní poslankyně Němcová s faktickou? Tak, paní poslankyně Němcová se hlásí do diskuze s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. On se dožadoval velmi důrazně odpovědí, které se týkají těch odposlechů, tak se dožadoval odpovědí po panu ministrovi Chvojkovi. A takhle prohovořil z titulu své funkce o tom, co připouští, že je možnou praxí v České republice. Proč se neobracíte také na něj?
Já vám děkuji paní poslankyně, i za dodržení časového limitu.
Ten dnešní den, ta dnešní mimořádná schůze je velmi zvláštní. Zase jsem se dozvěděl, že všetci kradnú. Já to poměrně špatně snáším, protože se osobně domnívám, že snad kromě cukru babičce asi ve třech letech, kostky cukru, jsem pak už neukradl nic. A pak jsem se dozvěděl od pana ministra spravedlnosti, že nás všechny čeká, že nás bude někdo odposlouchávat. Já bych vám chtěl říct, že jsem šel do politiky ze zvláštních důvodů. Skutečně takových ideálních, že si až někdy připadám hloupý, že jsem to udělal. A mám za sebou odposlechy, že se vám o tom nesnilo. Já jsem byl odposlouchán ve dne v noci. Víš, co se jí může stát? A pak jsem byl odposloucháván oficiálně. Takže mně nemůže nikdo vyprávět o tom, co to je odposlouchávat nebo ne. My nejednáme vůbec o tom, jestli je někdo bohatý, kdo šel do politiky. My jednáme o tom, jestli to své politické místo nezneužívá k něčemu a jestli nevyužívá svých prostředků a možností k tomu, aby politiku změnil. Aby ji změnil k svému obrazu, podle svého přání, a možná aby ji změnil proto, že to pro něj bude výhodné. To je ta věc, o které hovoříme. Já vůbec neříkám, že někdo, kdo je milionář, nemá být poslanec. Já vůbec neříkám, že někdo, kdo vlastní prostředky, nemůže být poslanec.
Ten urážky a nadávky má na denním pořádku. Já si myslím, že by se mu to velice hodilo.
Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Plíšek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Kalousek není přítomen, v tom případě pan poslanec Plíšek. Připraví se pan poslanec Laudát.
Přeji pěkný večer. Je vůbec vidět, že v hnutí ANO nemají jasno, kdo bude nominován na jaké místo kandidátky, protože o tom bude vůdce Andrej Babiš ve smyslu stanov sám rozhodovat, takže tady vidíme defilé toho, jak poslanci hnutí ANO hájí neobhajitelné a nikdo nemá odvahu se od nehorázných praktik Andreje Babiše distancovat. To také o něčem svědčí. Ale pan kolega Vyzula tady řekl, že dnes probíhají demonstrace pro a proti. A mě jenom mrzí - a je to v pořádku, my jsme svolali tuto schůzi -, že tady musím poslouchat některá vystoupení, která jsou zcela demagogická, ale to už je život.
Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Blažek.
Ona je jasná, mají nějaké etické kodexy. Ale my jsme tady od toho, abychom případně ukázali, když někdo hrubě porušuje etický kodex politika. Politik nemá co strkat prsty do médií. On by měl odejít z vlády na minutu. A když jsme u toho lidského formátu etiky, já se přiznám, že jsem v životě nezažil člověka, a to ani u těch největších tedy, víte co, aby křivě přísahal na zdraví svých dětí, aby je zatáhl dodatečně do svých čapích hnízd. Ještě vám to skutečně, vážení členové hnutí ANO, nedochází?
Děkuji.
Stručně k panu profesoru Vyzulovi vaším prostřednictvím. Je těžké nás do toho nějakým způsobem tahat a to nechci posuzovat. No, demonstrace pro a proti. Právě to, že lidé nedemonstrují pro a proti. Oni tam šli proto, aby demonstrovali, aby politici jednali podle pravidel, která jsou dána, a mají obavu, že ta pravidla se nedodržují. A nešli ani demonstrovat za ODS, ani za ANO, ani za ČSSD, ale za tuhle republiku.
Nyní pan poslanec Korte, připraví se pan poslanec Seďa.
Každý z nás si tady udělejme obrázek, jak to dnes probíhalo a jak se choval pan Babiš vůči Poslanecké sněmovně a nám poslancům.
Děkuji za slovo.
Luca Brasi nám tady řekl: To jsou ty tradiční politické strany. Musí o tom něco vědět. Osmnáct let byl členem České strany sociálně demokratické, a jak často a opakovaně říká, jsem na to pyšný. Tak vy jste asi budoval ty penězovody, o kterých jste tady mluvil. Ne že to někdo vymyslel, ale že ani jeho to nenapadlo. Souhlasím ale s ním, že tady zažíváme absurdní divadlo. Sociální demokraté říkají: Andrej Babiš nemůže být ve vládě, katastrofa. Taky nechtějí odejít. Ale pak budou říkat: My jsme ti třetí, my s těmi prvními ani druhými nemáme nic společného. A možná jim to někdo uvěří. Já teda ne. Vládní poslanci a komunisté, tomu já rozumím. A tehdy mi slibovali tak přes uličku: To nám nějak uteklo. Tehdy poprvé se porušily ústavní zvyklosti v tomto volebním období, ne teď. Jsem miliardář, ale jsem oběť. Nemám politickou moc. Ovšem všichni píší, jak je to politicky nejsilnější hráč v České republice. Ale nahrával ho, jak on říká, u mě doma v sokolovně. Já jsem novinář z Mafry, věrný, zapálený, vím přesně, co mám psát. Já bych to chtěl s vámi probrat. Šustí, dívá se a nepoloží tu logickou otázku, kterou by položil podle mě každý z nás: O co vlastně jde? Někdo porušil zákon. To je logická otázka. "Proti komu to je?" Tak to počkáme, načasujeme se. Jak on říká: Odkopal jsem to od sebe až před ten socanský sněm a možná před ty volby. Já mám na pana ministra financí čtyři konkrétní dotazy. Šlachta ministr? Tak první dotaz: Přes koho vám to vzkázal Robert Šlachta, že chce být policejní prezident? Za třetí. Nebylo vám to divné, že to vzkazuje vám, ministru financí? A za čtvrté, a to mě zajímá nejvíc: Co jste mu odpověděl? To by mě fakt zajímalo. A po kom jste ten vzkaz poslal? Já jsem zkusil počítat, to jsou fakt neuvěřitelné příběhy, jak pan ministr v patnácti koupil první pozemek. Možná že byl z dobré rodiny, tak to soudruzi povolili. Fakt, ti novináři, to je hrozné. O všech píší pravdu. Ale už ví, že to organizuje premiér, který je ovšem zodpovědný za to, kdo je ministr financí. Ale tři a půl roku tady spolu seděli a hlasovali jeden špatný zákon za druhým ruku v ruce. Měli jsme tady schůzi o Čapím hnízdě a tu si vládní poslanci přerušili, už je to rok, možná dva. Uvidíme. Zase nic. Podle jejich slov jedni jsou zločinci, druzí jsou zločinci, ti jsou korupčníci, ti zneužívají moc. Ale budou vládnout spolu až do řádného termínu voleb k prospěchu lidu České republiky. Co budeme projednávat? Můj názor je, že když žádný vládní návrh už neprojde, tak je to jenom dobře. Poslanecká sněmovna vyzývá prezidenta České republiky Miloše Zemana, aby při výkonu své funkce důsledně dodržoval Ústavu České republiky.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Ano, jsou tam někteří redaktoři, kteří pracují podle mě na politickou objednávku, nebudu je jmenovat. Ne ne ne, paní kolegyně, ještě budu mluvit. Že si někdo, kdo chce vstoupit do politiky, miliardář, koupí noviny.
Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. Mám faktickou poznámku pana poslance Chalupy.
Tak ještě jednou. Opět jsme tady slyšeli slova asi, víme. Jestli někdo něco ví, tak má podat trestní oznámení a je to jasné. Ale víme neznamená vůbec nic. V žádném případě. Tam jsme neprokázali a nebyl nikdo obviněn. Vy tady obviňujete někoho, a nic jste neprokázali. Tohle je zákonodárný sbor? Ještě jedna věc. Pokud tady padá to... Takže vám už nestačí ten zákon, že jste přinutili podnikatele, politika, aby se zbavil svého majetku, aby ho převedl, vy už teď budete požadovat a budete nutit podnikatele, aby svůj majetek před vstupem do politiky prodali? Nechte to na lidech. Jestli ty noviny jsou dobré, tak přežijí, jestli jsou špatné, tak pan Babiš tady možná zkrachuje, protože prostě blbě nakoupil. Co to řešíte? My jako politici máme řešit to, že někdo si kupuje nějaké noviny? To je každého věc. Proč se tím zabývá Poslanecká sněmovna?
Prosím, máte slovo.
Podle mého názoru prostě podnikatel, který chce být zároveň v politice, by neměl vlastnit média. Ukázalo se proč! Ne každý ví, že Mladou frontu Dnes nebo Lidové noviny ovládá nebo ovládal Andrej Babiš. Oni nejsou jako my, že jsme do určité míry insideři, kteří vědí, že některé věci jsou nějak. Nechme voliče rozhodnout. Nechme voliče rozhodnout na základě toho, že si koupí ne nezávislý tisk, ale tisk, který se tváří jako nezávislý, ale je prostřednictvím majitele instruován o tom, jak má o kom psát. Oni píšou i o kauzách členů hnutí ANO. Když je to nějaký okresní čičmunda, zastupitel, který něco udělal nekalého, tak oni o tom napíšou. Ale ty největší prasárny se psaly vždycky o lidech z ČSSD. Andrej Babiš zneužíval svá média, Mladou frontu Dnes a Lidové noviny, k likvidaci svých politických oponentů a zejména z ČSSD.
Protože volič se bez vás neobejde. Volič není schopen si zjistit před volbami, kdo to je pan Babiš a co vlastní? Vy budete ti, kteří budou určovat, jaká jsou pravidla hry pro volby? Nechte to na voličích. Nechte na občanovi, ať se chová samostatně.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Kolegyně a kolegové, nebudu reagovat na pana poslance Chalupu, nemyslím si, že by to mělo nějaký smysl, ale chci zareagovat na pana ministra Chvojku. A dneska každý dobrý zastupitel nebo každý, kdo se rozhodne pro veřejnou politiku, tak prostě podle mě je občanský hrdina.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, poté s faktickou pan ministr. Prosím, paní poslankyně, máte své dvě minuty. Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr s faktickou poznámkou.
Kdo by to financoval? To je prostě nesmysl.
Děkuji, pane ministře. V tuto chvíli neeviduji další faktické poznámky a budeme tedy pokračovat v debatě řádně přihlášeným poslancem panem Martinem Kolovratníkem, který se dočkal.
Mladé rodiny s dětmi se bojí mít další děti, protože je neuživí. Máme tady tolik problémů s lichvou, s exekucemi. Vy se tady tak neuvěřitelně hádáte a je to hnutí ANO, KDU-ČSL a ČSSD.